A proto ten pozměňovací návrh, který jim to umožní.
Pardon, paní poslankyně, ještě smršť faktických poznámek. Omlouvám se. Vše faktické poznámky.
Když nevíme kudy, tak vytáhneme církevní restituce. Já chci říct, že tato vládní koalice nebyla schopna za celou dobu své vlády předložit důchodovou reformu. Je to jenom vaše chyba a vaše neschopnost jako vládní koalice.
Děkuji za slovo. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěla své kolegyni ze sociálního výboru paní Pekarové Adamové vzkázat, že vrcholně nezodpovědné vůči seniorům je to, že teď v době ekonomického růstu bychom jim neměli zajistit důstojný život. A nechci tady uvádět další čísla, kolik seniorů žije v chudobě. Já už jsem se k tomu vyjádřila v té první části. Nedá se nic dělat, ale prostě je to tady na stole a myslím si, že bychom se k tomu měli postavit odpovědně, protože senioři v České republice si to zaslouží. Děkuji za pozornost.
Ona totiž ani polovina lidí nedosáhne třeba na ty průměrné mzdy. Proč prostě řešíme takovouto zásadní věc, byť se na ní shodla důchodová komise, která ji doporučila, tak proč ale takovouhle věc běžně nepředkládá ministerstvo, ale předkládá ji jeden poslanec jako pozměňovací návrh? Na to bych ráda znala odpověď.
Děkuji. Pan poslanec Michal Kučera a jeho faktická poznámka.
Jenom krátce zareaguji na svou předřečnici paní poslankyni Hnykovou. A tu jistotu jim bohužel nedáváme. To si přece naši senioři taky zaslouží. A co říkáme my?
Děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Jitka Chalánková.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Hlavně když mě zase zvolí na ty čtyři roky, třeba. Problémem je, že takovéto zastropování neřeší v důchodovém systému ale absolutně nic.
Mám tu čtyři faktické poznámky. Ještě než dám slovo paní poslankyni, tak pan poslanec Simeon Karamazov se omlouvá dnes od 11.30 z osobních důvodů.
To je zajímavé. Další věc. Já vám to věnuji, pane premiére, abyste si to mohl přečíst, abyste věděl, o čem tady jednáme. Jistota na jak dlouho? Na další dva roky? Abychom to řekli zcela pregnantně, jak to v tom zákoně je.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Eviduji tři faktické poznámky.
Zřejmě mě pan premiér nějak moc neposlouchal, protože pokud měníme valorizační mechanismus z jedné třetiny na jednu polovinu, tak se opravdu velmi něco změní. A pokud porostou průměrné mzdy, tak i ta jedna třetina bude samozřejmě vyšší a ta valorizace bude vyšší. Pokud mluvíte o tom, že do velké důchodové reformy vstoupilo pouze 80 tisíc lidí, no samozřejmě. Pokud hovoříte o tom, že Slovensko či Maďarsko zrušilo svůj důchodový spořicí pilíř, ano, byla tam mnohem vyšší procenta, která byla odváděna na spoření. Pokud jde o to, že naši budoucí důchodci po roce 2030 budou mít jistotu, kdy půjdou do důchodu - no právě že nebudou. U nás je extrémní závislost na prvním průběžném pilíři. Pak už bych hovořila o tom, co jste řekl.
Když tak se přihlaste řádně do rozpravy, udělím vám slovo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler.
K tomu, co tady zaznělo. Samozřejmě je třeba nějakým rozumným způsobem stanovit nebo omezit věk odchodu do důchodu, aby... Já opravdu postrádám... My jsme to měli ve volebním programu, který já tedy dodržuji, přestože jsem dnes nezařazený, a hlasoval jsem pro zrušení druhého pilíře také. Řekněme si upřímně, co bude dál? Jak budou důchody financované? Nevíme, co bude do budoucna.
Já jako koaliční poslanec to podpořím, samozřejmě máme to v koaliční smlouvě. Kromě toho, že počtvrté v tomto volebním období říkám, že zrušení předchozího pilíře byla hrubá rána do důvěry lidí ve stabilitu našeho důchodového systému a byla to chyba, tak říkám, že zaprvé dlouhodobá perspektiva demografického vývoje stojí za zájmem některých evropských zemí na přechodu k vícerychlostní Evropě. Analýzy to uvádějí dokonce na prvním místě. Analýza atlantické komise americké uvádí demografický vývoj v Evropě jako hlavní hrozbu mezinárodnímu postavení Evropy. V roce 2080 už budeme představovat malé procento globální populace. V tomto případě podle mého názoru nasazení důchodového limitu, které ještě si navíc já beru osobně od paní ministryně , je podle mého názoru krok ve zcela opačném směru.
A nyní tedy řádně přihlášení. První vystoupí pan poslanec Opálka, připraví se pan poslanec Vilímec.
Hezké poledne. Dovolte, abych z toho medicínského pohledu vložil do všech vašich úvah jednu věc, která je skutečný dynamit. Je to tedy horní hranice, do které svým věkem můžeme dospět, a znamená to tedy, že takto se nám bude prodlužovat průměrný věk života stále dále. Při dnešních zkušenostech s transplantacemi a s náhradou buněk to může znamenat, že ani tato hranice není konečná. To všechno jsou úvahy, které by už dneska měly být do všeho toho našeho myšlení začleněné. Nakonec jsme země, která je toho příkladem, protože rychlost nárůstu průměrného věku dožití v naší zemi nemá nikde v historii obdoby, to, co se tady stalo od roku 1989 do dneška.
Já vám děkuji. Než udělím slovo, přečtu omluvy. Jako další vystoupí v rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Ještě jedna omluva. Dnes od 12.30 se omlouvá pan místopředseda Vondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Je to myslím třeba vyzvednout. A zeptám se, kde je ministr financí? Nevím, jestli šťastně, nebo nešťastně. On zde uvedl, že vlastně jedinou zemí, která nemá zafixovaný věk odchodu do důchodu, je Česká republika. V roce 2012 - cituji - byl přijat zákon, který od roku 2017 zavádí mechanismus automatické úpravy důchodového věku. Předběžné kalkulace a odhady ukazují růst důchodového věku každoročně o přibližně 50 dnů. Člověk narozený v roce 2004 by měl odcházet dle tohoto mechanismu přibližně v 70 letech věku. Já nepléduju za systém na Slovensku. Tady bude několik vlád, a jak to bude v roce 2030, nikdo neví. Takže žádná jistota tímto zákonem ani nevzniká. Náš důchodový systém, a vy jste to řekl jasně, my spoléháme pouze na první průběžný pilíř plus dejme tomu nějaké dobrovolné připojištění. Ten náš systém je mimořádně rovnostářský, a pokud nemají penzisté naspořeny další prostředky, tak to v mnoha případech skutečně znamená výrazný příjmový propad. Nic vlastně dalšího nepředvedla. Nic dalšího nepředložila. Je tam. Tak já se omlouvám.
Nejlépe na tom najít shodu napříč politickým spektrem, jiná cesta není. Třetí možnost je nalezení zlatého pokladu nebo nějakých ropných rezerv. Matematicky to jinak nejde. Naše vláda se zodpovědně snažila přistoupit a podívat se pravdě do očí, a proto musela přistoupit také k důchodovým reformám. Ony totiž byly dvě. Současná vláda tuto důchodovou reformu zrušila bez náhrady a neřekla, čím ji chce nahradit. Pokud si toto neřekneme, tak postupně bude celá společnost chudnout. Pozměňovací návrh pod písmenem B pana kolegy Dámy a pánové, důchodová reforma a důchodové systémy jsou velmi složitá a velmi důležitá součást politiky. A bylo by opravdu záhodno, kdyby politická reprezentace napříč politickým spektrem našla shodu na tom, jaké důchody budou mít nadcházející a budoucí generace našich dětí i těch dalších generací.
Jenom snad malou reakci na předřečníky. Úkolem téhle vlády mělo být, a já si myslím, že se to podařilo, zastabilizovat první pilíř. To je první poznámka - zastabilizovat první pilíř. Nastartování a zrekonstruování třetího pilíře, byť to není to, co bychom asi potřebovali teď momentálně, to nikdo nepopírá, ale to se také podařilo.
Děkuji.
Máte pravdu, že důchodová reforma se určitě nedá předkládat někdy během krátkého období čtyř let. Mě by zajímalo čím. Zastabilizování tím, že neděláme nic, si myslím, že nějaká zvláštní zásluha není. Pokud se společnost nechce dohodnout, nedohodne se. To je svobodná volba.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Dolejš, po něm s přednostním právem pan premiér.
Z tohoto důvodu navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra financí, tak abychom si mohli poslechnout jeho stanovisko, názor financí na dlouhodobé a zásadní dopady toho, o čem máme hlasovat.
Nejprve zopakuji procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. A ještě předtím, než jej zopakuji, tak vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Dle jednacího řádu se ve středu a v pátek třetí čtení dají hlasovat až do 14 hodin.
Dobrý den, dámy a pánové. Je to samozřejmě vaše rozhodnutí, váš hazard s veřejnými financemi. Ale nejenom s veřejnými financemi, ale je to samozřejmě váš hazard s daněmi, které platí pracující rodiny, které to všechno zaplatí. To, že nechcete vědět, kolik nás to bude stát, je samozřejmě vaše věc. Takže ty dárečky prostě rozdávat budeme. Takže dnes se politika smrskla na to, že budeme prostě rozdávat dárečky.
Děkuji.
Tak já zkusím, vážený pane předsedající, dámy a pánové, ještě doplnit to, o čem jsem hovořila ve svém předchozím vystoupení. Ještě jednou apeluji jak na představitele vládních stran, tak na celou Poslaneckou sněmovnu, že je žádoucí, abychom skutečně nalezli shodu napříč politickým spektrem, protože celá situace budoucích důchodců by měla znamenat komplexní řešení, koncepční řešení, na kterém bychom se všichni shodli. Na druhou stranu to ale neznamená, že nebudeme dělat nic. A bohužel současná vláda promeškala příležitost jednak vysokých příjmů díky růstu hospodářství, ponechala si vyšší hladinu daně z přidané hodnoty, zrušila přitom důchodovou reformu, ke které tyto výnosy měly být určeny nebo využity. Zaznělo tady mnohé. O té jedné třetině na jednu polovinu ve valorizačním mechanismu, ve vztahu k průměrné mzdě jsem již hovořila. Ještě jednou: Vůbec nám nepomůže navyšovat tento zlomek ve vztahu k průměrné mzdě, tedy tu jednu třetinu na jednu polovinu, pokud budou nízké mzdy. Zaznělo tady, že vstoupilo do tohoto spoření, tedy do této reformy, vstoupilo pouze 80 tisíc střadatelů. Tato důchodová reforma byla prosazena jako nepovinná, tedy dobrovolná. Přesto tato současná vláda důchodovou reformu zrušila. Takže to je několik tady poznatků ještě, poznámek k tomu, co zde zaznělo. A právě proto jsme přistoupili k důchodové reformě, aby byla možnost přesměrovat část odvodů, které jsou povinné, na spoření jednotlivých střadatelů. Pokud to nebudeme dělat, tak budeme jenom trpně čekat jako trpní čekatelé na snižování úrovně mzdy ve vztahu k průměrně mzdě.
Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo?
Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Pan poslanec František Vácha se omlouvá dnes mezi 10.30 a 13. hodinou z pracovních důvodů.
Návrhy legislativně technických úprav nebyly ve třetím čtení načteny. To bude hlasování společné. Pak bychom měli hlasovat o K10. Je to docela složité hlasování. Já vám před každým hlasováním řeknu, čeho se hlasování týká.
V to pevně doufáme. Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, kdo má jakoukoliv připomínku či jiný návrh procedury. Není tomu tak, takže budeme hlasovat o návrhu procedury. Nejprve vás ale všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. A budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesla paní zpravodajka. Já s omlouvám, ještě tady mám návrh legislativně technických úprav.
Legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení předneseny a načteny.
Prosím, pardon. Návrh byl přijat.
Garanční výbor doporučuje. Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Garanční výbor doporučuje. Garanční výbor doporučuje.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala, poté paní poslankyně Bohdalová.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se přihlásil dřív, než byla faktická poznámka pana poslance Zlatušky, a musím říct, že on velmi přesně vystihl podstatu doktorských stipendií, odpovědnost vysoké školy v této věci. Nicméně k celkové politice státu v oblasti podpory doktorských studentů bych chtěl poznamenat jeden údaj, který tady ještě nezazněl, a to je počet doktorských studentů. To je příliš mnoho. K tomu doktorské studium jako vědecká příprava neslouží a tady bychom měli upřít svoji pozornost a něco s tím udělat. A druhá poznámka. Pokud jde o argument, že studenti, kteří jedou na výměnný pobyt do zahraničí, mají mít další výhody, protože se jim prodlouží studium, tak chci říct, že to je naprosto a zásadně špatný přístup a neodpovědné jednání vůči těm studentům. Máme na to ECTS, systém přenositelných kreditů, aby se uznaly a neprodlužovala se standardní doba studia. Pokud je to jinak, tak je to neodpovědné jednání a stát by ho svou politikou neměl podporovat.
Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Bohdalová.
Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Děkuji, paní poslankyně.
Rok 2006, když před volbami za Paroubkovy vlády se začaly prudce zvyšovat před volbami mandatorní výdaje, a to takovým způsobem, že Topolánkova vláda v roce 2007 zdědila strukturální rozpočet na úrovni 5,4, to je více než 200 miliard korun. Ono to nebylo tak vidět, protože byl tenkrát velký růst a ta peřina růstu to překrývala. A s pravděpodobností blížící se jistotě přijdou časy, kdy ten růst nebude a kdy opět upadneme do nějakého negativního cyklu. A pak si vzpomeňte na tyhle chvíle, kdy zdroje byly a kdy jste rozdávali na všechny strany a kdy ty veškeré náklady z konsolidace, které musela společnost prodělávat v době krize, jste rozházeli bez jakékoli odpovědnosti vůči budoucnosti. Jen vám to chci připomenout a chci, abyste si na to vzpomněli, až to přijde. Říká se tomu rozpočtová neodpovědnost.
Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Musím odmítnout, že by naše návrhy, které budeme dnes hlasovat, byly nějaké účelové a související s volbami. Pokud jste si nevšimli, sociální demokracie od počátku tohoto volebního období systematicky krok po kroku podporuje zaměstnance, podporuje seniory, podporuje rodiny s dětmi. Každý rok zvyšujeme daňové slevy pro rodiny s dětmi, zvyšujeme důchody atd. A pokud jde o nějaký váš zmiňovaný útok na mandatorní výdaje, tak musím vás upozornit, že stav veřejných financí nikdy nebyl v tak dobré kondici, jak je nyní. A zatímco vy jste ubírali příjmy důchodcům, ubírali příjmy rodinám s dětmi, tak ten stav veřejných financí se zhoršoval. My jim zlepšujeme život, zvyšujeme příjmy a stav veřejných financí se zlepšuje.
Měl jsem pocit, že sjezd sociální demokracie už skončil, ale pan předseda Sklenák je ještě v tom. Například zvýšení daňových slev. Tak neříkejte sociální demokraté prosadili. Sněmovna to schválila. Ne jedna strana. Až tady budete mít většinu v Poslanecké sněmovně a budete jediní pro, ostatní proti, tak máte právo říkat sociální demokraté něco prosadili. Nevím, jak hlasovaly jiné opoziční kluby.